Vláda samozřejmě musí být tím hlavním hegemonem, ale i municipality by se měly zapojit, protože si myslím, že je to velmi důležité. Samozřejmě že s bankami a s Českou bankovní asociací jednáme. Chybička se vloudila, jsem jenom člověk. Čili měla jsem s nimi videokonferenci. Pracujeme na více frontách. Není to dnes na pořadu dne, ale musím se k tomu vyjádřit. Ať vytáhnu z novely, která tu leží a je před druhým čtením, část ustanovení. Teď je před druhým čtením. A tam je toto protikrizové opatření, které je teď před druhým čtením. A to není o tom, že by Česká národní banka kupovala státní dluh. Nemůže. Ona ho může kupovat od bank. Rozšiřujeme to portfolio. Od pojišťoven, a je to systém, je to protikrizové opatření, které dělá Evropská centrální banka a celá řada centrálních bank. Má právě zafungovat v době, kdy dochází ke krizi. Jenomže nikdo netušil, že ta krize přijde ze dne na den.
Také děkuji za toto závěrečné slovo. Budeme pokračovat podrobnou rozpravou, kterou tímto zahajuji. Přihlášeno je pět poslanců. Jako první pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Třešňák.
Takže tento návrh jsem podal a přihlásil se k němu. A dovolím si jednu větu na závěr.
Jako dalšího poprosím pana poslance Třešňáka, připraví se pan poslanec Munzar v podrobné rozpravě.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně. Pan Lukáš Kolářík má slovo v obecné rozpravě.
Dobrý den, dámy a kolegyně. Já bych se také krátce vyjádřil k návrhu vládního zákona, který zde v tuto chvíli projednáváme. My samozřejmě jako Piráti s navrhovanou úpravou souhlasíme a podpoříme ji. Jsme rádi, že spousta těch našich podnětů a spousta těch našich věcí, se kterými jsme přišli, byla zapracovaná ať už do toho návrhu, anebo do pozměňovacích návrhů, které nakonec prošly výborem. Proto navrhujeme jako Piráti podpořit i tyto lidi. Výbor sice přijal nějaký pozměňovací návrh v této věci, nicméně když jsme se na to teď detailně podívali, tak se tam hovoří vlastně, že ta měsíční výplata by byla pouze v případě, pokud dochází ke střídání toho ošetřovného. Jde o to, aby tam bylo explicitní pravidlo opravdu pro všechny, kteří pobírají to ošetřovné, aby byli uklidnění a nenarušilo to jejich rodinné rozpočty. A tady si myslím, že je třeba také nějakým způsobem pomoci, protože jsou to také velice zranitelné osoby, na které tyto problémy dopadnou jako první. My připravujeme několik takových opatření, která budu řešit s Ministerstvem spravedlnosti. Takže já bych navrhoval, abychom umožnili i těm lidem, kteří jsou v insolvenci už několik let, třeba tři nebo čtyři, aby rovněž mohli přerušit na třeba, řekněme půl roku, ten insolvenční proces, aby se mohli nadechnout a ty dopady na ně nebyly tak dramatické.
A těch 80 % považujeme skutečně v této chvíli za to nutné minimum. Zároveň prosím, mysleme v této chvíli i na matky samoživitelky. Ony jsou v této chvíli tou nejohroženější skupinou. Na hranici chudoby nebo těsně nad ní žije už v současné době velká většina z nich a právě ony by měly být podpořeny, protože mnohokrát zastupují roli i toho druhého rodiče, nemohou si jednoduše tu zodpovědnost v rámci rodiny dělit, nemohou si dělit ty náklady, jak je to v běžných rodinách. A ony vykonávají skutečně pro své děti, a mnohokrát velmi zodpovědně, obrovské penzum práce. Jak říkám, těch 80 %- a budeme tak hlasovat - považujeme za to vhodné minimum, kterými bychom mohli i tuto skupinu matek podpořit. Zároveň ovšem se sluší samozřejmě poděkovat i paní ministryni a ministerstvu, že vůbec na tuto situaci zareagovaly, s tímto návrhem přicházejí, protože to samozřejmě reálně, ať už v jakékoli výši, lidem v České republice pomůže. Ale samozřejmě budeme hlasovat, pokud neprojde, i pro ten ministerský návrh.
Děkuji.
V tomto směru tedy stejně tak jako se to týká odvodů na sociální pojištění ze strany MPSV, tak jsme předložili návrh zákona týkající se odpuštění odvodů nebo platby záloh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění od března roku 2020 do srpna roku 2020 pro osoby samostatně výdělečně činné. Ovšem budeme vycházet v tomto směru z určitých rezerv, které systém má, a věříme, že jsme schopni toto zvládnout v tom následujícím období. Takže tolik asi jenom velmi stručně pro odůvodnění tohoto návrhu zákona.
Děkuji panu zpravodaji. A nyní máme rozhodnout, zda povedeme obecnou rozpravu. Výbor doporučil, ale to musíme schválit, zda povedeme obecnou rozpravu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. A můžeme tedy obecnou rozpravu zahájit. Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Podle dohody vystoupím se stanoviskem našeho poslaneckého klubu. My samozřejmě tento návrh zákona podporujeme. Jsou tam podrobně uvedeny důvody. Já ty hlavní důvody řeknu teď na mikrofon. Já myslím, že to je správné, že v okamžiku, kdy budeme schvalovat novou výši schodku státního rozpočtu, v okamžiku, kdy potřebujeme zdravotní péči, tak nemůžeme oslabovat ten systém tím, že vypadnou příjmy. Obávám se, že to číslo zdaleka není, není konečné. A říkám, krok je správný, a současně si myslím, že tu povinnost bychom měli uložit státu.
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD souhlasí s návrhem zákona na odpuštění penále za neplacení záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ po dobu půl roku. Ideální pomocí ze strany státu by pro OSVČ ale samozřejmě bylo odpuštění platby po dobu nouzového stavu. Takže ve finále živnostníkům moc nepomůže. V debatě nad zdravotním pojištěním jsme opět u tématu, kde na to vzít, protože tyhle peníze nejsou peníze pro zdravotní pojišťovny, v důsledku jsou na úhradu zdravotní péče. Nabízí se ve světě osvědčený model, a to společný výběr sociálního a zdravotního pojištění prostřednictvím finančních úřadů a následně rozdělovaný prostřednictvím jednoho úřadu. Jak to, že tohle nevybírá VZP nebo její dcera PVZP a zisk nejde do našeho zdravotnictví, ale do Rakouska a do Itálie? Vážené dámy a pánové, výše uvedené říkám proto, že pokud se tady bavíme o tom a vláda tady hovoří o tom, jak lidem pomoci, mluvíme o tom tady i my, tak se pojďme bavit o tom, jak a v jaké míře, tak já k tomu už předem říkám, že peníze tu jsou, jen stačí, aby šly k potřebným, nikoliv k miliardářům.
Současně s tím by se pro osoby od 18 let věku, které nepobírají důchod nebo jinou formu státní výsluhy, změnila pro krizový rok 2020 forma slevy na bonus. Obdobně by mohly být vyplaceny další daňové bonusy, jako je daňový bonus na děti. Vyúčtování daňové slevy, bonusů, proběhne standardně odevzdáním daňového přiznání za rok 2020, kdy následně proběhne případné doplacení daně. Současná novela MOJE daně navíc zatraktivní využívání elektronické komunikace s veřejnou správou. Náklady na navýšení daňové slevy a rozšíření okruhu příjemců odhaduji na zhruba 50 až 60 miliard korun, přičemž až 35 miliard se pravděpodobně vrátí přes platby daní, povinných pojistných a dalších poplatků zpět do rozpočtu.
Prosím, máte slovo.
Za poslanecký klub KSČM vyslovujeme samozřejmě souhlasné stanovisko k tomuto vládnímu návrhu.
Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Nemá ani paní ministryně ani pan zpravodaj. Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Otevírám k tomuto rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Hlasujeme tedy o tom, že tento návrh zákona projednáme ve zkráceném jednání. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřila k tomuto návrhu za klub Starostů a nezávislých. Hovořili jsme o tom, že takovýto schodek v době hospodářského růstu není možný a že je třeba šetřit na horší časy. Starostové a nezávislí dají šanci vládě. Samozřejmě jako opozice budeme sledovat, jak pomůže právě osobám samostatně výdělečně činným, jak bude konečně pumpovat peníze na investice do ekonomiky, a také, jak bude hledat úspory v kapitolách jednotlivých ministerstev. Zde mi dovolte odbočku.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Bartoška.
Jediné, co si kladu otázku, zda nebude potřeba se ještě jednou do budoucna sejít a provést revizi tohoto státního rozpočtu, zda stávající výpočty, které máme, nebo ten návrh, který máme, je dostačující. To je úvaha, kterou já mám, zda k tomu, abychom dobře dokázali vyhodnotit situaci, nebylo potřeba nechat uplynout měsíc a poté vyhodnotit tedy, co nás čeká. Pro lidovce je důležité, aby zcela zásadní byla podpora rodičů, podpora rodin, protože je důležité, aby se udržela domácí spotřeba. Také bych byl rád, aby se vláda zabývala otázkou podpory firem, které se chovaly zodpovědně vůči svým zaměstnancům a reagovaly na šíření koronaviru dříve s tím, že se rozhodly, že lidi nechají doma jako prevenci proti tomu, aby se tato nákaza šířila. Já doufám, že vláda zapracuje nějaké odškodnění v nějaké formě i pro tyto firmy. Na řadu zákonů jsme mohli reagovat víceméně přes noc, protože byly do systému vloženy až včera večer, a věřte, že na to se velmi obtížně reaguje v dostatečné kvalitě v tak krátkém čase. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby vláda vstoupila do jednání s Českou bankovní asociací. Když byly doby a dařilo se, tak banky vydělávaly. A to není nic proti ničemu. Když se daří, tak je dobře, že se daří ekonomicky. Já pevně věřím, že se k rozpočtu ještě do budoucna vrátíme v rámci některého samostatného bodu jednání Poslanecké sněmovny, aby vláda předložila nějaké alespoň tři scénáře, kudy vidí, že ta ekonomika půjde, aby nám představila optimistický, realistický a špatný scénář, abychom měli představu zhruba, jakým způsobem skončí hospodaření státu v rámci letošního roku.
Vy nemáte poslanecký klub, ale já budu demokratický, vstřícnost sama, takže vám dám, jakoby za tzv. nezávislé dneska dostanete tedy také prostor.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji a nyní rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, jak bylo navrženo. Kdo je proti? Opravuji se: Přihlášeno 98 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh jsme schválili. Námitka proti takovému postupu není, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat.
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD považuje vládní návrh na odpuštění placení záloh na důchodové pojištění za nedostatečný, jelikož se jedná pro mnoho postižených lidí v podstatě pouze o odklad platby. Takže vládní návrh ve finále nijak zásadně lidem nepomůže. S vládním návrhem ale samozřejmě také souhlasíme, protože každá, byť malá pomoc lidem je v současném stavu vítaná. Rád bych vyzval vládu, aby takový návrh připravila. Následně přijde vždy otázka, kde brát na všechny potřebné výdaje. Tedy - kde brát a nekrást? To první je nekrást. Pokud škody po koronaviru napočítáme minimálně na desítky miliard, pak za škody z války s úroky za 80 let nám Německo dluží 15 tisíc miliard korun. Vláda ale stále reparace odmítá vymáhat, ačkoli sami Němci dluh nikdy, přátelé, skutečně nikdy nezpochybnili. Nezpochybnila jej ani česká vláda, ale argumentuje tím, že nechce prý narušovat dobré vztahy s Německem. Takže o reparace žádat nehodlá. To je odpověď na mé interpelace, které jsem podal na pana premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničí Petříčka v této věci. A jediní, kdo dluh zpochybňují, jsou sluníčkářští politici Demobloku a novináři. To samé platí o zlodějích a podvodnících, kteří ve velkém ruku v ruce s politiky vládních stran okrádali či podváděli stát. Mám na mysli privatizace či podvody při čerpání dotací. Zářný příklad je pan Zdeněk Bakala, který vlastní časopis Respekt, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz a platí DVTV. Ve spolupráci s ČSSD privatizoval OKD, vytahal z nich miliardy a pak vytunelované OKD nechal na pospas. Jelikož nedošlo k dodržení smlouvy o prodeji OKD, tak první, co normálního člověka napadne, je podat návrh na zrušení smlouvy a žádat majetek zpět plus náhrady ušlé škody. Kdo si myslí, že tohle některou českou vládu někdy napadlo, nebo aby to dokonce udělala, je na smutném omylu. Protože peníze se tady nabízejí, kde je vzít do státního rozpočtu. Česká vláda ale nechce narušovat vztahy s Německem. Ale vláda bohužel nechce v tomto ohledu zakročit. Co je to za vládu? Věřím, že současná nouze donutí naše vládnoucí politiky, aby začali zvažovat, zda škody mají zase platit nevinní občané, nebo vezmeme peníze těm, kteří je státu a nám všem ukradli. A to po Němcích, kteří za naše peníze z nacisty naloupeného majetku 80 let budovali Německo, anebo po lidech, kteří si za peníze z privatizovaných vytunelovaných firem kupují novináře, honosná sídla, jachty a fabriky. Stát musí umět hledat a vytvářet i vlastní zdroje. Uměli to komunisté, uměl to Karel IV., umějí to vlády Německa i v současnosti, nebo dokonce i Číny. A už jdu k závěru. Banky rekordně a bezrizikově vydělávaly miliardy korun od českých střadatelů a jejich peníze ukládaly do České národní banky za reposazbu. Přeloženo do češtiny, velkou část jejich zisku jim zaplatila Česká národní banka, tedy opět my obyčejní občané, kteří tak byli bankami oholeni dvakrát. Podnikatelé ani občané nepotřebují půjčky, potřebují přímou pomoc. A tou je dlouhodobé snížení jejich plateb státu nebo případně energetickým monopolům. Stručně řečeno, vláda by měla mít odvahu přímo odpustit co nejvíce lidem konkrétní platby. A tuto odvahu ani chuť nemá ani v tomto nouzovém stavu, a to je špatně.
Proto je dobře, že ministerstvo pamatuje i na ty kritické okamžiky, ale jsem přesvědčen o tom, že bychom skutečně k tomuto krizovému řešení měli přistoupit až v tom nejkrajnějším okamžiku, což znamená teď konkrétně, a je to v tom pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím, umožnit konání maturitní zkoušky třeba i v posledním týdnu měsíce srpna. Ale jsme přesvědčeni, že je možné skládat maturitní zkoušku na začátku září. Ten návrh počítá s tím, že by se muselo začít maturovat nejpozději k 7. září a přítomnost žáků by musela být k 1. září, to znamená k začátku nového školního roku. A vysoké školy by zajisté počkaly s podmíněným zápisem. Vše podrobně najdete v důvodových zprávách.
A nyní je na řadě pan poslanec Martin Baxa, po něm s přednostním právem pan předseda Vojtěch Filip.
Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych jménem klubu Občanské demokratické strany přednesl jednak naše stanovisko a také několik připomínek k tomuto vládnímu návrhu zákona. Chtěl bych říct, že my koncept toho návrhu, který pan ministr Plaga předložil Poslanecké sněmovně, podporujeme. Ten pilíř jednotných přijímacích zkoušek je určitě správný, vystavil by řadu škol zejména gymnázií velmi obtížnému rozhodování, pokud by jednotné přijímací zkoušky nebyly, a určitě je dobré, že se tento koncept zachoval. Na straně druhé je velmi radikální řešení, které se týká maturit. Tolik tedy náš obecný pohled. Jak už jsem říkal, návrh podporujeme. Chtěl bych ale, pane ministře, vznést dvě připomínky. Jedna z nich je otázka a jedna z nich je apel. Jistě nejsem první, kdo se na to ptá, a to je možnost odvolání. Možná v tom rychlém předložení nebyla příležitost dostatečně toto vysvětlit. Tak to je otázka. A ta naše zásadní připomínka a velký apel souvisí s jednotnými přijímacími zkouškami a s nekonáním toho tzv. druhého termínu. Já jsem přesvědčený o tom, že by v každém případě mělo být zachováno i v tomto mimořádném režimu to, aby měli žáci devátých ročníků základních škol příležitost absolvovat dvě kola jednotných přijímacích zkoušek, tak jak je tomu v současné době. Těch důvodů je celá řada. V tom standardním mechanismu se konají ty dva termíny hned po sobě. Já samozřejmě vnímám argument, že se jedná o poměrně vysokou koncentraci dětí, které chodí do těch škol, ale ten vládní návrh zákona přece počítá se stavem, kdy už je umožněna osobní přítomnost žáků ve výuce, a tedy se předpokládá nějaký relativně normální režim ve školách.
Děkuji.
Já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří pomáhají, i z těch studentů, učitelů, kteří se starají o své žáky. Ale ten tisk 786 mi připadá trochu nevyvážený z jednoho prostého důvodu - komplikuje přijímací zkoušky na střední školy a v podstatě říká, že maturant může vyjít bez maturitní zkoušky. Já s tím nesouhlasím. Abych nekomplikoval příští hlasování, podpořím pana kolegu Výborného, protože myslím, že ten jeho návrh je možný. Tomu dost dobře nerozumím a nepovažuji to za správný krok. Myslím si, že udržet význam maturity je důležité jak pro školský systém samotný, tak ale i pro určitou důstojnost toho studia, byť jsme ve stavu nouze, ale myslím si, že už v něm nebudeme muset být ani v srpnu ani v září.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážený pane ministře, poslanecký klub TOP 09 podpoří návrh Ministerstva školství, tak jak byl předložen.
Jsou to samozřejmě predikce, může se to pohybovat jak směrem nahoru, tak směrem dolů, ale ten výpadek je už poměrně závažný. My víme, že v tuto chvíli na účtech zdravotních pojišťoven jsou rezervy někde kolem 44 miliard korun, takže si můžeme říct, že je můžeme v tuto chvíli využít, ale podle mého názoru to není to správné řešení. Takže tolik za mě. Finanční propad ve veřejném zdravotním pojištění bude velmi závažný a je potřeba se zamyslet nad stabilitou všech segmentů zdravotní péče. Nejsou to jenom nemocnice, ale jsou to i ambulance praktických lékařů, ambulantních specialistů a další zdravotnická zařízení v této zemi. Tolik za mě, děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Paní poslankyně Aulická Jírovcová, zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, za klub KSČM velmi stručně.
Děkuji. Nehlásí. Než otevřu podrobnou rozpravu, závěrečné slovo pana ministra. Prosím.
My samozřejmě budeme tu situaci bedlivě sledovat, tak jak se bude vyvíjet v čase. V současné době je jasné, že nějaké dopady ta epidemie mít bude z hlediska i nákladové stránky českého zdravotnictví, z hlediska řízení produkce v jednotlivých nemocnicích; Za únor tohoto roku zatím se zdá, že ten systém je na tom relativně dobře. My jsme dostali aktuální čísla, která hovoří o tom, že jsou tam určité rezervy stále kolem 60 miliard korun, uvidíme samozřejmě, jak se to bude vyvíjet nyní, březen, duben a ty další měsíce, a případně na to budeme společně reagovat.
Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy jako první je přihlášen pan poslanec Petr Třešňák.